Ale to je také něco, co souvisí s tou demokratickou dohodou v této zemi. Kdybych měl pocit, že ji nelze držet, že v těchto zásadních věcech to neplatí, tak bych dnes nehlasoval. A kdybychom se nedohodli, že odejdeme, tak bych nehlasoval. A jestli chceme hájit demokracii, tak musíme tuhle politiku dělat. Já si nejsem jist, přátelé, mnozí, kteří dneska tady vystupujete, že byste vy byli ochotni tuto politiku s námi dělat. Jestli tady je dneska šance, tak v tom budu pokračovat. A není to proti demokracii. Je to snaha hledat pro ni partnery. To není zrovna šťastné. Nevládne se lehce dneska v Evropě. Dokonce ani ve Spojených státech amerických - dneska vidíte, se země velmi těžce rozděluje. Takže není jednoduché dneska projít. Není dneska jednoduché přežít pro demokracii. I opozice v tom podle mě je naším spojencem. Asi bych to udělal vlastně na vaší straně také, já se k tomu přiznávám, však mě znáte. Takže já se tomu nedivím. Jsme stále, máme, doufám, přece z různých úhlů, ale jde nám o to, aby v této zemi se s ní dokázala většina lidí identifikovat. Kdybychom se rozhodli, že budeme hlasovat, já bych pro ni ruku zvedl. Ale protože jsme se dohodli, že odejdeme, tak budiž. Jenom říkám, že pro mě to důvod je pokračovat, navzdory tomu, co tady padlo, a navzdory pochybám, které máte. Já jim rozumím, přesto si myslím, že jsou podstatné věci, které je třeba, aby se v nich pokračovalo.
Vaše řeč vyvolala šest faktických poznámek v tuto chvíli. Jako první paní poslankyně Němcové, poté pan poslanec Skopeček. Prosím, paní poslankyně.
Moje faktická poznámka se týká té nekonzistentnosti v tom, co tady říkal můj pan ctěný kolega Lubomír Zaorálek. Vy jste se naučili, vy teď mluvíte v takovém modu, kdy sice letmo se toho dotknete, ale okamžitě přeskočíte k úspěchům vlády. Mně to připomíná takovou tu komunistickou sebekritiku, kdy vždycky tak naznačili, že něco úplně nešlape, ale potom nám vysvětlili, jaké budou úspěchy příští pětiletky. A já s vámi naprosto nesouhlasím v tom vašem závěru, že demokracie naše narušena a ohrožena není jenom proto, že se podařilo v některých materiálních aspektech na tom být lépe než před pěti nebo před deseti lety. A když už jsme u těch vašich odvolávek k minulým vládám, tak mě také velmi baví to, jak zapomínáte na své vlastní vlády. Proč se tady k tomu nepřihlásíte, proč o tom nemluvíte? To přece se vám teď nehodí, takže nám tady věšíte na nos všechno možné jenom proto, abyste odvedli kouřovou mlhu včetně střílení ve španělské parlamentu.
Děkuji a nyní prosím pana poslance Skopečka, připraví se pan poslanec Blažek s faktickou poznámkou.
Vy jste tady obhajoval demokracii, ale velmi rychle se to přeměnilo v obhajobu socialistických opatření, která jste tu za poslední roky měli šanci zavést. Tak já vám jenom připomenu vedle toho výčtu úspěchů, že jsme 110. na světě, co se týče daňového zatížení, 116. na světě z hlediska vládních regulací. Vy si zkrátka myslíte, že se k té prosperitě můžeme prodotovat, regulacemi dostat, přerozdělováním zvýšit blahobyt lidí. Ale dotacemi ani přerozdělováním ještě nikdy žádné bohatství, pane kolego, nevzniklo. A co udělá vaše vláda?
Děkuji. Prosím pana poslance Blažka, připraví se pan poslanec Jurečka s faktickou poznámkou.
Tak já také v reakci na pana kolegu Zaorálka. On umí výborně hovořit. Já tady mám pana Babiše, tak abychom si to volně přeložili, co se tady dneska odehrává. A my si ta křesla zase necháme a vlak jede dál. Vy odejdete. A budiž této koalici nebe milostivo, protože si myslím, že takto důvěra mezi partnery nevzniká. A snad ještě jednu věc. Pan kolega Zaorálek říkal, že existují peníze a dá se koupit všechno. Když byl Danton kdysi obžalován a dostal potom trest smrti, tak jedna z věcí, co mu kladli za vinu, byla korupce. On tehdy řekl, a to je o těch penězích, on řekl: "Já určitě korupčník nejsem, protože neexistuje cena, za kterou lze koupit Dantona."
Máme zde příběh se zápletkou, kterou by nedokázal napsat mnohý autor detektivek nebo politických thrillerů. A naší ústavní povinností je chránit integritu ústavní funkce předsedy vlády. A v tomto případě je naší povinností chránit ústavní funkci předsedy vlády před ním samotným. Možná bych začal tím, že pokud zůstane předseda vlády ve funkci, v žádné chvíli nebudeme vědět, kdo k nám vlastně mluví, jak jedná a proč tak jedná, zda je to obviněný, zda to je spoluobviněný, zda to je otec, hlava rodiny, předseda vlády, je to doktor Jekyll, nebo mistr Hyde. Zde jde navíc o děti, které jsou s ním obviněny ve stejné kauze. Já myslím, že každý z nás rozumí, ať už to přiznáte, nebo nepřiznáte, každý z vás rozumí tomu, že není v lidských silách oddělit tyto úkoly, už i proto, že každá z těchto úloh, být obviněný, být otcem obviněných dětí a být premiérem, každá z nich je sama o sobě ohromně těžká a zatěžující. A to říkám bez ironie, to říkám s maximálním pochopením. Ale stejně tak jako každý rozumíme tomu, jak je to těžké, tak stejně tak každý rozumíme tomu, a opět ať to přiznáme, nebo nepřiznáme, každý rozumíte tomu, jaká se s tím pojí rizika. A premiér také musí být chráněn a sám chránit svoji funkci před takovým druhem nátlaku, vydírání či selhání, které by souviselo třeba s jeho rodinou. Ale my jsme se dostali do situace, že toto předseda vlády dělat nemůže. Proto říkám, a říkám to jasně, jsme to my, Poslanecká sněmovna, která má dnes ústavní povinnost chránit ústavní pozici předsedy vlády před ním samotným. Odpovězme si například na otázku, jak mohou příslušné státní instituce chránit předsedu vlády, což je jejich povinnost, pokud jeho rodinný příslušník ve společnosti jeho zaměstnance, ruského občana, navštěvuje Krym. A v tomto kontextu, dámy a pánové, je zcela vedlejší, do jaké míry dobrovolně nebo nedobrovolně. Jak za této situace mohou státní orgány chránit funkci předsedy vlády? Odpovězte si sami. Jak mají orgány státu předsedu vlády zároveň vyšetřovat jako soukromou osobu a zároveň chránit ústavní funkci a její integritu? A k tomu přidejme fakt, že jeho rodina neumí, nemůže nebo nechce přijmout a respektovat pravidla, která prostě musí umět přijmout a respektovat rodina premiéra. A tím se, dámy a pánové, dostávám k třetímu souboru otázek, které před nás tato neúnosná situace staví. Právníci říkají, že každý soudní proces nebo soudní rozhodnutí musí být nejen nestranné a objektivní, ale že se musí takovým i jevit. Myslím, že toto je důležitá zásada. Toto je důležitá zásada, která se dá zobecnit a dá se zobecnit i pro naši úlohu a pro naše povinnosti. Položme si otázku, kolik lidí v této republice uvěří, že kterékoliv policejní vyšetřování a rozhodnutí státních zástupců a možná pak i soudů, že ta rozhodnutí budou nestranná, že nebyla nikým a ničím ovlivněna v případě, v němž jde o předsedu vlády, který je jedním z nejbohatších lidí v této zemi a současně zastává exekutivně nejsilnější funkci. Může zde zůstat zachováno přesvědčení o nestrannosti, objektivitě a vládě právního státu? Nebo je pravděpodobnější, nebo je mnohem pravděpodobnější, že se tady rozšíří pochybnosti, a to prosím pochybnosti bez ohledu na to, jak toto rozhodování státních orgánů a soudů nakonec skončí, ať už osvobozením, nebo odsouzením.
Ač mám dvě vysoké školy, tak prostřednictvím pana předsedajícího, vážený pane poslanče, rozuměl jsem jenom některým částem. Nechci zdržovat. Rád bych vás požádal, jestli by bylo možno, že bychom si potom venku popovídali, a že byste mi vysvětlil nějaké další věci, které jsou k tomu. Máte každopádně velký dar, že jste řekl hodně slov, kterými jsem tedy vůbec nepochopil danou tematiku.
Nyní prosím pana poslance Skopečka.
Máme věřit Ministerstvu zahraničí a ministru zahraničí, který ho reprezentuje, nebo máme věřit panu premiérovi, který říká po pár týdnech pravý opak toho, co tu říkal ministr zahraničí? To je přece v tak vážné věci naprosto neakceptovatelné. A když ji není schopna nalézt mezi sebou ani vláda a její jednotliví členové, tak jak pak můžeme vypadat ve světě v prosazování našich národních zájmů? To je také jeden z důvodů, proč já nemohu hlasovat pro tuto vládu, protože v oblasti zahraniční politiky se chová nezodpovědně a nevyzpytatelně.
Děkuji. Nyní prosím pana poslance Zaorálka, který je přihlášen do řádné rozpravy.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Většina těch poslanců, co tam byli, tak skočili pod lavice, protože tam lítaly kulky, tak co měli dělat? A jak říkají historické anály, španělskou demokracii zachránili tři lidé. Nevím, jestli je přesně vyjmenuji. García byl člověk, který byl politikem právě za Francova režimu. A vlastně oni tři ten puč zvrátili. Takže se říká ve španělské historii, že tito tři, co vypadali tak divně, zachránili španělskou demokracii. A já to beru vážně, protože jsem sociální demokrat. Jsou schopny, pokud by peníze určovaly všechno, tak to tedy dopadne tak, že se budou potápět města, že se nebude reagovat na to, co se děje kolem v přírodě a že na to všichni škaredě doplatíme. Proto jsem přesvědčený demokrat a beru to vážně. Je to jediná šance. Možná je demokracie nedokonalá, ale je to jediná šance. A záleží na tom, kdo všechno je schopen a může být partnerem. Možná vina taková, že jsme i v roce 2013 vstoupili do vlády s Andrejem Babišem. Tak mi dovolte, abych vám řekl, co je pro mě smysl toho, co jsme dělali za ta poslední léta. A budu velmi stručný. Řeknu vám to na jednoduchých číslech. Jenom vyberu některá čísla. V době, kdy vládla sociální demokracie, když to porovnám s vládou pravice, tak abych to zestručnil, tak mzdy rostly šestkrát rychleji v době, kdy jsme vládli my. To je jenom několik ukázek politiky, která se řídila vždy tím, že to, co hrozí destabilizovat společnost, je nerovnost. A nejenom u nás. Nerovnost roste v Německu, nerovnost roste ve Spojených státech, nerovnost je hrozba destability všude kolem nás. A ta politika, kterou my jsme dělali, to byla služba demokracii v tomto ohledu. To znamená, jestli dneska se snažíme dělat politiku, ve které znovu tlačíme tato témata, máme zájem o to, aby rostly platy, když roste země, že prostě nechceme být levnou ekonomikou, která stojí na levných mzdách, že to je pro mě to, co nám nejvíc hrozí.
To jsem řekla mockrát a dělám na tom. Počítám, že to bude dříve. A ještě jedna věc: Ministerstvo financí stálo za jediným digitálním projektem minulé vlády a to je EET. Připomenu, že jsme ho vybudovali za šest měsíců. Za šest měsíců. A ve veřejné správě digitální projekty v podstatě není nic jednoduchého. Měli jsme na krku celou řadu trestních oznámení, kontrolních výborů Poslanecké sněmovny a já nevím čeho všeho. Prosím, informujte příště korektně.
Děkuji paní ministryni financí a mám tam tři faktické poznámky.
Děkuji za slovo. Já jsem zkrátka navštívil pouze stránky vlada.cz Je potřeba rozlišovat plány, přání a výsledky.
Nyní faktická poznámka pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury.
Vystoupení paní ministryně financí byla klasická kouřová mlha. Nebudu tady reprodukovat tristní prezentaci tohoto projektu na rozpočtovém výboru, a to jsem velmi umírněný ve výrazech, když to takhle řeknu. To je opravdu nepřijatelné, paní ministryně. Oni sami sebe kontrolují.
O těch sedmi miliardách na pokladnu, která ani neumí zobrazit rozpočet, nemluvě.
Děkuji za slovo. Trpělivost přináší růže, tedy aspoň doufám. Já bych se od těch kouřových clon, od těch přízemních mrazíků listopadových střední Evropy a z té mlhy snažil dostat na slunný Krym.
Jiří Běhounek: Nepřítomen. Jan Birke: Nepřítomen. Jaroslav Foldyna: Nepřítomen. Alena Gajdůšková: Nepřítomna. Milan Chovanec: Omluven, nepřítomen. Jan Chvojka: Nepřítomen. V tuto chvíli jsme se vypořádali s hlasováním, jestli se nepletu. Jestliže tomu tak není, tak poprosím ověřovatele, aby stanovili čas, který budou potřebovat k zjištění výsledků.
Deset minut.
Výborně.
Máte slovo, pane poslanče.
Tou podstatou je přece od začátku neslučitelnost trestního stíhání a výkonu funkce premiéra. Celá řada dalších řečníků jasně popsala, v čem je to neslučitelné, kde vzniká problém. A ukazuje se mimo jiné i v tom, že místo toho, abychom řešili závažnější problémy České republiky, tak tu dnes znovu debatujeme o tom, zda je možné, aby premiéra České republiky vykonával člověk, který je zároveň trestně stíhanou osobou. Úkolem politika je dívat se do budoucna. Pokud se tedy dnes nic podstatného nestane a nepodaří se dojít k nějaké změně, co to bude znamenat pro Českou republiku a pro českou vládu v nadcházejících měsících? No, nepochybně to, že s každým novým zjištěním a s každým novým posunem v trestní kauze Čapí hnízdo se objeví znovu vládní otřes a vládní krize. Tak mám obavu, že se sociální demokracie odsuzuje k tomu a odsuzuje i Českou republiku k naplňování skrytého plánu P, neboli pořád dokola. Ale to není perspektiva, kterou bychom si měli přát a která by pomohla České republice.
Co se stalo, že se tak od roku 2014 slevilo z původních idejí a pevných principů hnutí ANO, že se tento etický kodex a tato jeho část změnila?
Jestliže tomu tak není, končím rozpravu. Není tomu tak. K přijetí usnesení, kterým se vyslovuje vládě nedůvěra, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. Je omluven. Já myslím, že je možný dvojí postup. Bude to pro všechny jednodušší. Jestliže se zdržuje hlasování, řekne "zdržuji se". Jiný projev poslance se považuje za zdržení se hlasování. Nyní vás budu vyvolávat a prosím o vyslovení se.
To je obrovská hodnota. Sedmá nejklidnější země na světě. Naše hospodářství roste. Máme nejnižší nezaměstnanost, investujeme, navyšujeme důchody, navyšujeme platy, předložili jsme skvělý rozpočet. A to je právě ono, že se nám daří, a proto opozice chce zničit naši vládu. Já když jsem byl ministr financí, tak jsem snížil dluh o 73 miliard. A roku 2016 byl přebytek a 2017 byl vyrovnaný. A paní ministryně Schillerová slíbila, že se znovu budeme snažit skončit vyrovnaným rozpočtem. Jsme jedna z nejméně zadlužených zemí v Evropě, to nám každý závidí. Skutečně můžeme jít příkladem pro jiné země. Takže opozice říká, že jsme v přebytku a že bychom měli masivně škrtat ve státním rozpočtu. Oni, kteří nebyli schopni zlepšit výběr daní a zamezit daňovým únikům. Ale já myslím, že lidi si to pamatují. A já myslím, že velice dobře. Ještě dnes proto řešíme nízké platy například hasičů, jimž byly platy kráceny stejně jako policistům a dalším. Teprve letos se někteří z nich dostanou na původní platy. A taky nezapomínejme na to, že tehdy to vyvolalo i velké stávky. Když odpůrci vlády zaplnili celé Václavské náměstí, nebylo jich tam 30 tisíc, ale bylo jich tam hodně přes 100 tisíc. Takže milá opozice, vážený Demokratický bloku, vy fakt chcete seškrtat 50 až 70 miliard? Kde budeme škrtat, kde přesně? V sociálních výdajích, v platech pedagogů nebo jiných státních zaměstnanců? Nebo rovnou odvoláme zvýšení důchodů, nebo zastavíme spoluúčast státního rozpočtu na čerpání evropských fondů, zpomalíme výstavbu infrastruktury? To jsme si zkusili za vašich vlád. My totiž děláme pravý opak. Naše vláda rozhýbala zamrzlé infrastrukturní stavby. Do roku 2021 postavíme 210 kilometrů nových dálnic. My ale nikdy nepřistoupíme na destruktivní hru opozice - čím hůř pro lidi, tím lépe pro některé politiky. Proto naše vláda udělala i opatření pro příchod pracovních sil z Ukrajiny, které zkracujeme z půl roku na necelé tři měsíce. Naše vláda taky zlepšila život seniorů. A my jsme k tomu našli odvahu, protože si to podle nás tyto lidi zaslouží. Všichni vědí, že ODS a TOP 09 se o seniory nezajímá. Zavedli jsme i slevu na dopravu pro lidi starší 65 let a i pro studenty do 26 let. Naše vláda objela za krátkou dobu svého působení všechny kraje, aby se seznámila se situací přímo v terénu. Ano, teďka byl program na MMR 600 milionů pro mateřské školky. Vyprodáno za 16 sekund. Chybějící čtyři miliardy do zdravotnictví jsme nakonec našli. Do Parlamentu jsme poslali nové zákony nebo jejich novely. Za nejdůležitější považuji návrh zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Od něj očekáváme, že zásadně zrychlí zdlouhavé povolovací řízení pro liniové stavby. Novelu zákona o nemocenském pojištění zavedeme od července příštího roku.
K tomu mám snad jenom dvě poznámky. To, že něco vznikne, není výsledek - opět.